Já věřím, že ta debata bude plodná, a přál bych si, aby se k ní vyjádřil každý, kdo o to má zájem. Propusťme to prosím dál a náležitě o tom debatujme.
A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Výborného, připraví se s faktickou pan poslanec Bělobrádek.
Zase ne ke všemu, jenom to, co mně přišlo jako nejdůležitější. To je jedna věc. A toto logicky je přesně to, co se zamlčuje v okamžiku, kdy se hovoří o výchově dětí v rámci LGBT komunity.
Já také děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tady občas zaznívá, jako by chtěl někdo odebírat homosexuálním párům děti. To tady přece nikdy nezaznělo a nemyslím si, že to je vůbec na stole. Homosexuálové samozřejmě mohou už dnes děti adoptovat, to je také potřeba si říct.
Nerad bych jmenoval konkrétního poslance. Prosím, pane kolego, abyste zaujal své místo. Možná už dneska večer.
Ano, po skončení schůze Poslanecké sněmovny. Návrh se týkal osvobození piva vyrobeného při výuce ve školách, které vyučují pivovarnictví, od daně. Podle tvrzení Ministerstva financí by přijetím mého pozměňujícího návrhu tak, jak byl připraven, mohlo dojít k porušení ustanovení směrnice Evropské unie o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím.
Pro jistotu jen technickou poznámku.
Já jsem to tak nepochopil.
Pane předsedo, my jsme vás rozptýlili s Pavlem Blažkem.
Děkuji. Já se jenom chci ujistit, jestli jsem špatně slyšel, omlouvám se, ale jako základ je vzat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru. Rozumím tomu dobře?
Chce ještě někdo něco k proceduře, než dám hlasovat o jejím schválení? Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 209, přihlášeno je v tuto chvíli 173 poslanců, pro 171, proti nikdo. Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Stanovisko výboru? Kdo je proti? A nyní mi dovolte, abych mezi námi přivítal předsedu Národní rady Slovenské republiky, pana Andreje Danka.
Prosím předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedo Národní rady Slovenské republiky, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, slavná Sněmovno. V březnu zde promluvil předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Paul Ryan a připomenul si s námi důležitou roli Spojených států amerických a prezidenta Woodrowa Wilsona v boji našeho národa na sebeurčení. Svůj dnešní projev bych i z tohoto důvodu pojal více jako připomínku mimořádné historické události, která se odehrála na stejném místě, kde se scházíme i dnes. Já bych řekl, že je taková komorní, když jsme ta dolní komora. Doufám, že potěší i drobné dárečky, které jsme připravili na lavice během polední přestávky. "V zasedací síni starodávného Sněmu Království českého bylo skladiště aprovizace Zemského výboru. Po zemi válely se brambory a kroupy, na poslaneckých sedadlech stály pytle mouky. Vzduch byl nasycen zápachem brambor a vůní moučných výrobků. Na předsednickém stole byl pytlík s kroupami. A je tedy historickou zajímavostí, že se o prezidentovi vlastně vůbec nehlasovalo, neboť po přednesení návrhu jeho jména všichni povstali a hlasitým dlouhotrvajícím potleskem a zvoláními "Sláva, ať žije!" došlo k volbě. Byla potvrzena vláda a zvolen předseda Národního shromáždění. Zde ve Sněmovně pak při prvním výročí 14. listopadu 1919 prezident Masaryk pronesl svou úvahu, kterou bych rád citoval při této příležitosti celou. "Naše revoluce měla zvláštní ráz. vedle toho zorganisovali jsme armádu a připojili jsme se k válčícím Spojencům, od nichž jsme byli uznáni za pravidelnou válečnou moc.
V případě, že mezi osobami rodinný život vzniklý na legální bázi již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče. Myslím si, že tuto tezi každý, kdo si říká liberál, přece musí potvrdit, že nechceme, aby děti vyrůstaly ve státních zařízeních. Tady bych odpůrcům prostřednictvím pana předsedajícího možná vzkázal, aby se zaměřili místo torpédování novely občanského zákoníku, aby se zaměřili na jiné věci, jiné faktory, které podle mě motivují více lidi mít děti, když se rozhodují a váhají. Podle mě prorodinná politika spočívá například ve zvyšování rodičovského příspěvku, ve větších slevách na daních, v dostupném bydlení, v zajišťování dostupného bydlení pro mladé rodiny. A potom také kvalita a kapacita školek a dětských skupin, potažmo i škol, kvalita škol. Já si myslím, že registrují se auta, lidé se berou. Povznesme se prosím nad paternalismus a dejme možnost uzavřít sňatek všem dvojicím. Nelpěme na stereotypech a dejme přednost lidskému štěstí.
Já se omlouvám panu poslanci Ferimu, že jsem ho minul, když jsem hledal vládu.
Já bych se na vás chtěl vaším prostřednictvím obrátit. Vy jste před chvílí porušil zákon.
Rušíme manželství je lež z úst pana předsedy Okamury. Rušíme mámu a tátu je lež z úst pana Okamury. Neřešíme sexualitu, ale rovnost a rovnoprávnost. A tady padlo něco, co mě opravdu extrémně zaujalo. Kolik z vás, co tady sedíte, prostřednictvím pana předsedajícího, jste možná měli nějaký sexuální zážitek se stejným pohlavím! Co sakra řešíme! Těším se na svůj věcný příspěvek.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Novák. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Už to říkal kolega Feri, dobře. Tak prosím pana poslance Holíka.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pardon, i pane ministře, já začnu takovou úvahou. Člověk žije na zemi asi milion let. Možná posledních deset tisíc je to už homo sapiens a v poslední době si dokonce říkáme homo sapiens sapiens, čili člověk dvakrát myslící. ... se vždycky vyskytli nějací jedinci, kteří měli vztah homosexuální. Protože jiné možnosti nebyly. Jestli dovolíte, jak tady říkala paní kolegyně Maxová prostřednictvím pana předsedajícího, ano, vezmou se dva homosexuální páry a jeden z nich zajde - nebo jedna z nich zajde do oddělení reprodukce. Nevím, jak by to bylo u mužů. Jestli tento trend bude pokračovat dál, jak moc se bude vyvíjet společnost. Všichni budeme chodit do reprodukčního centra! Já se ještě rychle dívám, kolik mám času. Ano, sexualita byla v minulosti řekněme trestána, pak byla tolerována, v současné době je registrována, potom chceme manželství. A co bude dál! Kdo vlastně převáží!
Férová diskuse se vede na základě faktů, které existují, anebo překrucujete věci, vytváříte fake news. Vaše výhoda na rozdíl od ostatních je v tom, že tady si to můžete dovolit, protože na to máte právo. Ale poprosím vás, nevydávejte lži a manipulace za fakta, o která se máme opírat, která jsou skutečností, protože to pravda není. Poprosím vás v tomto ohledu o férovost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom k panu Bartoškovi bych chtěl poznamenat, že vulgarity se tady říkat nemají a nemůžou v tomto jednacím sále. Návrh byl přijat. Projednali jsme stanovený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. A upozorňuji, že se sejdeme zítra v 9.00, kdy byla svolána mimořádná schůze.
Takže vlastně tento návrh by byl bič na desítky, stovky, tisíce těchto lidí. Na druhé straně by poškodil, tak jak jsem zmiňoval, velké množství poctivých držitelů, kteří se privatizace často ani neúčastnili.
Já snad k tomu dodám jenom tolik: dobrými úmysly jsou mnohdy dlážděny cesty do pekel. Já dokonce věřím panu předkladateli, že narazil možná na nějaký problém, kde se mu někdo pokusil vyložit, že ten problém je řešitelný tímto způsobem. Ale podle mého názoru takto se nedá dělat legislativa a už vůbec ne legislativa v oblasti občanského práva a občanského zákoníku. Při vší úctě k panu navrhovateli, prostě tímto způsobem se s občanským právem pracovat nedá. Věřím, že natolik je Poslanecká sněmovna soudná, že ne každá hezká značka znamená i skutečné řešení.
Jenom fakticky, co se teď stalo. Takže doporučuji to prosím stáhnout.
Prosím, máte slovo. Nyní pokročíme k dalšímu programu schůze Poslanecké sněmovny a máme tady bod Prosím o klid. Vážené kolegyně, kolegové, nechte tady paní poslankyni vyjádřit.
Některé projevy jsou avizovány i na tři čtvrtě hodiny.
Prosím o klid. Prosím o klid v levé části spektra. Viníci si to uvědomili. Tak prosím.
Navržená úprava nevytváří žádný speciální režim pro gaye a lesby, pouze stávající a fungující systém rozšiřuje i na ně. Vyřeší se tím tři druhy základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Tedy pokud například žena, která bude vdaná za jinou ženu, počne dítě asistovanou reprodukcí, nebude její manželka automaticky považována za druhou matku dítěte, jako je tomu například v Belgii. Tou se stane až pomocí při osvojení.
Společnost lidí se ale vyvíjí. Vidíme, že směrem k liberálnímu pojetí světa. Preferuje se v civilizovaném světě právo jedince, který se ale pohybuje ve společnosti řízené zákony, a ty zákony si většinou společnost odsouhlasí. Co je ale dle mého názoru důležité, je to, aby se nebránilo možnosti si vybrat. Mnoho lidí dnes žije takzvaně single nebo v registrovaném partnerství nebo, jak se říká, takzvaně na hromádce. Je tu ale skupina lidí homosexuální komunity, která si vybrat nemůže. Návrh kolegů z KDU-ČSL, aby bylo v Listině zaručeno, že je manželství svazek muže a ženy, ten výběr ještě zužuje. V dnešní době ale je manželství chápáno jako statut. Dělejme maximum, aby měly páry důvod uzavírat manželství, pokud si myslíme, že je manželství lepší stav než jiný. Děkuji za pozornost.
Později v rozpravě vystoupí se stanoviskem klubu pan poslanec František Kopřiva. Ano, hájíme tady hodnoty. Hodnoty jsou pro mě a doufám, že pro řadu lidí zde, svoboda, ale i rovnost. A ta hlavní idea toho, o čem se bavíme, o tom, aby osoby stejného pohlaví mohly vstupovat do manželského svazku a tento se jmenoval manželství, je právě to, že tito naši spoluobčané by měli mít stejná práva, měli bychom tuto rovnost akceptovat nejen v našich očích, ale i rovnost před zákonem. Je důležité si uvědomit, že to není žádná věc, která se týká nějaké malé skupiny lidí. Rozvětvené rodiny v České republice, každý má, pokud má širší rodinu, nějakého příbuzného, který je z té LGBT skupiny, který prostě má opačnou sexuální orientaci. Já bych chtěl říci, a zaznívá tady hodně ten tradicionalistický pohled, uvědomme si, že v referendu o té možnosti vstupovat do manželství rozhodlo hlasy občanů i katolické Irsko. Já jsem si vzal přednostní slovo zejména z toho důvodu, že i vzhledem k počtu přihlášených se mi zdá, že bychom dnes opět nemuseli tento bod probrat. Mně by to bylo líto. To je můj první návrh. Jinak podpora tohoto návrhu pochází z klubu Pirátů a z klubu STAN, takže podpora dvou klubů je zajištěna. Můj druhý návrh potom z logiky věci je návrh na zamítnutí návrhu, který zde přednesl pan kolega poslanec Výborný. Já vám děkuji za pozornost. Ode mne tedy pocházejí dva návrhy.
Prosím, přihlaste se znovu svými poslaneckými kartami. Kdo je proti?
Rozhodujeme o tom, že zrušíme manželství jako vztah muže a ženy, a nahrazujeme ho definicí, že je to vztah dvou lidí. Není to maličkost. Zrušením slova ženich a nevěsta by takový velký skluz teprve začal. Podívejte se do okolních zemí.
Zároveň bych chtěl podotknout, že v současnosti probíhají experimenty, které umožňují zplodit savčí mláďata spojením dvou vajíček. Čili bych si nedovolil tvrdit, že je to zcela v rozporu s biologií a nikde se nic takového neděje, protože to prostě v tuhle chvíli už není pravda.
Na jednu stranu tady paní poslankyně Maxová říká názory psychologů, kteří podporují adopci dětí, a zcela účelově vynechala názory psychologů, kteří naopak nepodporují adopci děti. A říkám, že jsou to citáty těch psychologů, aby mně to nikdo nepodsouval. Říká - cituji: "Homosexuálové jsou výrazně nehomogenní, značně uzavřená minorita. Někteří sice opravdu dosahují oné plné psychické a sociální pohody, ale obecně platí, že homosexuálové mívají ve své minulosti mnohem větší procento zneužití a týrání než ostatní populace," což je mi samozřejmě líto. Bohužel je i větší pravděpodobnost doprovodných sexuálních úchylek." Další citát, František Schneiberg, předseda Společnosti sociální pediatrie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - cituji: "Je lepší jakákoli rodina než ústav? Pokud by tomu tak bylo, tak by děti nemusely být z rodin odebírány a různá zařízení pro ně by nemusela existovat. Jsou však homosexuální páry stabilnější? Podle dosavadních zkušeností nikoliv." Konec citátu. No já nevím, jak je to mezi námi 200 poslanci, ale já jsem možná jediným poslancem, který vyrůstal část dětství v dětském domově. Ten dětský domov je tam dodnes, je to v Mašťově u Podbořan v Ústeckém kraji. Našli i moji vychovatelku, která už dneska je v důchodu. Najednou by zjistilo, že by chtělo maminku a tatínka. Tak si představte tu situaci. Na to nikdo nedokázal odpovědět, vážení přátelé.
Děkuji.
Já jsem se strašně dlouho bránila tomu vstupovat do té debaty, což asi celá řada z nás.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková.
Já jako lékařka se bohužel setkávám s tím, že děti žijí v rodinách, které opravdu nejsou vhodné prostředí pro ty děti. A myslím si, že taky ty děti, stejně jako on tady říkal, bože můj, jak se ty děti můžou v téhle rodině bránit? To je úplně to samé. Takže to není o tom, jestli to je heterosexuální nebo homosexuální pár. Nic jiného v tom není. Pojďme se vrátit zase zpátky na zem.
Děkuji, paní poslankyně. A vracíme se zpátky do obecné rozpravy, slovo má paní poslankyně Zuzana Majerová.
Návrh byl přijat. Takže já tím pádem nyní otevírám další bod.
Považuji to za rozumné, protože sice každý tisk směřuje k jinému zákonu, řeší věc z trochu jiného úhlu pohledu, nicméně věcně, meritorně se jedná o věci velmi blízké. Návrh samotný je velmi jednoduchý. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. To zůstává už bez jakékoliv změny. Dovolte mi nyní odůvodnit navrhovanou úpravu ústavní Listiny základních práv a svobod. Rovněž z hlediska mezinárodní komparace nejde o ojedinělou úpravu, což zvláště platí pro středoevropský prostor. Ústavní ochranu manželství jakožto svazku muže a ženy poskytuje například článek "L" maďarské ústavy, dále článek 18 polské ústavy a článek 41 slovenské ústavy. Obdobné ustanovení uznávající manželství za svazek muže a ženy je přítomno též v ústavním pořádku Chorvatska, Lotyšska, Litvy a dalších států. Manželství za základ rodiny prohlašuje také například ústava italská. Rodina a rodinný život ze své podstaty náleží do bytostně soukromé a autonomní sféry života člověka. Rodina je postavena na vzájemné lásce. Rodina proto nutně představuje základní jednotku společnosti a nezastupitelný prvek triády: jednotlivec - rodina - společnost. Každý historický pokus odbourat některou z funkcí rodiny a přenést ji na jinou entitu je znám svými škodlivými důsledky pro jednotlivce, zvláště pro dotčené děti, i pro společnost. Z těchto předpokladů vyvěrá úloha působení státu ve vztahu k rodinám. Je posláním státu, aby zároveň respektoval autonomii a vnitřní život rodiny a současně rodinu uznával, poskytoval jí ochranu, napomáhal jí v nesnázích a přitom zejména všestranně podporoval dosažení takové její podoby, která nejlépe odpovídá osvědčenému a zažitému ideálu funkční rodiny naplňující přirozenou cestou všechny její soukromé i společenské úlohy. Jádrem takové rodiny je manželský svazek muže a ženy. Jejími nezpochybnitelnými kořeny jsou jak římské právo, z něhož pochází nejklasičtější definice manželského svazku muže a ženy, tak postupné prosazení se monogamického svazku ve starověkém Izraeli a přítomnost manželství muže a ženy v základním kodexu křesťanství, tedy v Bibli.
Není tomu tak.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl na pravou míru text, který vám byl rozeslán v souhrnu pozměňovacích návrhů.